A jak tady už řekl můj předřečník, není to dobrá cesta. Rozpočtové určení daní bylo už tolikrát prodebatováno, když budu mluvit o obcích, že nemůžeme o těchto věcech uvažovat. Ale znovu říkám, i dřív se mluvilo o tom, že když se bude navyšovat rozpočtové určení daní krajů, že to bude vždycky spojeno s nějakými kompetencemi, které kraj bude vykonávat, a teď řeknu nebo s potřebami státu, který zjistí, že prostřednictvím krajů to jde dělat lépe. Já tady dávám námět, který se týká té funkce krajů v rámci regionálního rozvoje. Ale vracím se zpátky. To není tím úkolem. Tím úkolem dnes je napravit chybu, které jsme se dopustili při minulém projednávání. My jsme se dopustili té chyby, že jsme jeden problém vyřešili tím, že nám tady vznikl druhý problém. Já věřím, že k nějaké cestě a k nějakému závěru dojdeme. Věřím, že ve všech politických stranách jsou komunální politici, že všichni chceme pomoci krajům, které teď, v tuto chvíli, mají před volbami, a mají před volbami, které budou znamenat zhruba totéž, co bylo v roce 2000, to znamená, bude před nimi naprosto neznámá cesta. A to je velice důležitá záležitost, která nás teď čeká. Já myslím, že bezprostředně ty kraje uvidí a pocítí konce podnikatelů, které teď chceme podpořit, kteří byli navázáni na rozpočty krajů a na rozpočty měst a obcí.
A pan premiér bude moci říct, my jsme to celé zvládli. A tímto způsobem, kde se skutečně hovoří o tom, že budou mít ministerstva nějaké dotační tituly, kterými vrátí prakticky obci peníze, které tímto návrhem berou, bude moci zaznít co? Teď se tam přilévají nějaké peníze. V čem je problém, proč to ty obce nemohou zpracovat? Protože o nic jiného než o ty tiskovky a o tu prezentaci ministrů vlády Andreje Babiše nejde. A druhá věc, a omluvte mě, navážu možná i na nějaké předřečníky. Anebo není dobrý řečník, ale ta jeho řeč má nějaký obsah. Jedno nás pobaví, druhé nás poučí. Já říkám ten obsah, dobře. To nefutruje vláda. I peníze na krajích, i peníze v obcích. To vydělali občané a firmy v České republice.
Prosím máte slovo.
Alespoň mně to tedy připomínalo docela jasně. A já bych také na tu demagogii, která tady zazněla z úst pana premiéra, chtěla reagovat i samotnou výzvou, společnou výzvou vládě, kterou jste určitě obdržel, pane premiére, kde spolu s vámi tady citovaným primátorem Prahy panem Hřibem je tam připodepsán i hejtman za hnutí ANO. Je to tedy pan Bohumil Šimek. Myslím, že si to nezaslouží nejenom zastupitelé obcí, starostové, všichni ti, kteří se věnují komunální politice, ale zejména si to nezaslouží občané všech obcí a krajů, na které tady to, co tady předvádíte, dopadne zejména. A ti živnostníci a firmy, kteří by díky těm investicím získali práci, ji nezískají. Běžte to takto vysvětlit. Jednoduše, prostě takhle to bude, takhle to dopadne. A ne že tady budete předvádět tuto neskutečnou aroganci.
Já to opravdu zkusím velmi jednoduše. Vy jste nám nejdříve vzkázal, pane premiére, že my jsme těmi profesionálními řečníky. Ale ukázal jste nám - a to nám prokazujete už delší dobu - že jste profesionálním demagogem, pravděpodobně s panem Prchalem na mobilním telefonu, a to se vám daří opravdu dobře. Ale vy jste nám ještě prokázal, že nejste ani profesionálním premiérem. Anebo to předstíráte, že tomu nerozumíte. Já jsem bývalý kantor a bývalý starosta, tak to zkusím hodně názorně a didakticky. Jsou dvě hromádky. Jedna ta hromádka jsou sdílené daně, ty příjmy, které nám náleží ze zákona. A to jsou ty peníze, na které vy nám chcete sáhnout. A potom je druhá hromádka, to jsou dotace. Administrativně nesmírně náročné, malé obce to skoro nezvládají. A vy nám zcela nesmyslně říkáte: sáhneme vám na jednu hromádku, abychom vám přisypali do druhé hromádky. A ta druhá hromádka je mnohem složitější pro čerpání peněz a v té druhé hromádce vy nám jako vláda řeknete, na co ty peníze máme určit. Protože ty dotační tituly vy na něco vypíšete. Já už nevím, jestli to lze vysvětlit jednodušeji. Jestli se vás vaši spolustraníci tak bojí, tak se zeptejte jmenovaného hejtmana Šimka nebo starostů, co tady sedí, nebo hejtmanů, kterých máte dost. Zastavíte tím lokální investice, zastavíte tím peníze pro lokální živnostníky, zastavíte tím projekty, které mají vydané stavební povolení. Tady se vůbec nebavíme o školkách pro paní Kovářovou, která nikdy v TOP 09 nebyla, byla vždycky u Starostů a nezávislých. To je totiž princip administrativně složitých dotací. Už administrace těch evropských dotací jim bere valnou většinu jejich pracovního času. Já nevím, jestli jsem vám to vysvětlil dobře, protože vy v té předchozí řeči jste mluvil o úplně něčem jiném. Ale věcně to nestálo za nic.
Prosím máte dvě minuty.
Domníváme se, že to je jediná možná cesta, a tak jak jsem bedlivě poslouchal i své předřečníky, a opravdu to vnímám ne jako střet opozice a vlády, ale jako hledání řešení, je to jediná možná cesta, tak abychom malým a středním podnikatelům a obcím neztížili tu situaci, ve které se v této chvíli nezaviněně, a nezavinila ji ani vláda, do které jsme se v této chvíli dostali.
Kdyby paní ministryně na začátku přišla s tím, že ty výpadky pro obce a kraje budou existovat, že budou masivním způsobem, jak dnes o tom hovoří, nahrazeny, tak možná bychom si dnes tuto diskuzi mohli odpustit. Dnes ráno jsem si ještě myslela, že tento den bude černým dnem pro obce. Tato diskuze ve mně však vyvolává naději, že ten den nebude černý, ale možná jen tmavě šedý. A samozřejmě, že takovéto úspory, které bude potom muset každá obec hledat, a snižování výdajů, tak ty dopadnou a projeví se v kvalitě života všech občanů. Co nás k tomu vede, k takovémuto odhadu? Zeptejte se, jaké výpadky jsou v obcích za květen ve srovnání s květnem loňského roku. To znamená, že starostové nejenom že hledají a snižují a přizpůsobují své rozpočty té situaci, těm výpadkům, které budou - protože to je to, co oni vždycky říkali: dýcháme s tím, jak dýchá stát -, a hledají všechny úspory, ale také nám starostové píšou, že budou muset rušit, a ruší, řadu investičních projektů. Víte, ono to takto vypadá. Vždycky hovoříme o těch investicích, ale když si konkrétně promítneme, co to znamená investice v obci, tak to je otázka toho, zda děti budou moci chodit do školy, jestli tam budou mít školku, jestli tam budou jezdit autobusy, jestli tam budou bezpečné chodníky, jestli občané budou mít pitnou vodu a podobně. Ještě mi dovolte právě v rámci této diskuze zmínit jednu věc. A jen si musím povzdechnout - vždy se zde děkovalo. A jakou odměnu dostali od vlády? - Paní ministryně, jen musím podotknout, že tuto možnost obce a města nemají. Ony si nemohou tisknout peníze, nemohou si půjčovat a prodávat dluhopisy, tak jak to činíte vy. - A také v této tiskové zprávě se říká, že obce a kraje se nemusí obávat o své zákonem dané příjmy. Tak myslím, že těch komentářů v tomto ohledu bylo již dost. A to jsou pouze čísla, protože proč mají obce a kraje peníze na účtech? A zatřetí je třeba konstatovat, že tyto v uvozovkách úspory na účtech obcí a krajů nejsou peníze státu a nepatří mu.
Já už jsem tedy trošku vychladl, takže nebudu osobní. Vždycky je lepší si přečíst to, co je někde relevantně dáno. My jsme dostali, asi všichni poslanci, předpokládám, pokud se týká volby mediálních rad, medailonky kandidátů do Rady České televize. Znáte ten materiál všichni, předpokládám. Minimálně naši poslanci ho mají, protože jsem jim ho všem poslal. Jo? A já je proberu všechny, když na to máme čas, tak v pohodě. Názory, postoje, kontroverze. Bojí se západních univerzit a dekadence, která tam vzniká. Já to nijak nekomentuji, pouze cituji z materiálu, který jsme všichni obdrželi. Říkáte, kolegové, proč vám to čtu. Nebudu to číst, nemá to smysl, protože jste to všichni četli, takže jenom moje krátká reakce. Jsou tajné volby, předpokládám, každý z nás jsme skládali nějaký slib, takže bychom měli všichni v tajné volbě volit asi podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A to je tak asi všechno.
Tolik inspirací v předchozích vystoupeních, to jsem ani nečekal. Nejdříve bych chtěl popřát dobré ráno a ocenit budíček pana poslance Veselého. Vynikající nápad. To je přece jasné od prvního okamžiku, že to tak je. Nebavíme se o poklesu sdílených daní díky nižšímu výkonu ekonomiky. Tomu rozumí každý starosta, každý zastupitel, že pokud klesá celkový výkon české ekonomiky, klesají celkové daňové příjmy, skoro všechny daně s výjimkou spotřební daně nebo daně z nemovitostí jsou daně sdílené, tudíž to má dopad do rozpočtu měst, obcí a krajů. Stejně nefér je říkat, že v minulých letech rostly příjmy obcí a krajů. Takže to není fér argument. Tak jak se dvakrát měsíčně posílají zálohy na sdílené daně, tak to stát pošle. Nemusíme vymýšlet složité dotační tituly, jak už jsem slyšel - MMR připraví nový dotační titul. Dlouho to bude trvat. Byrokracie. Necelých 50 posílají krajská zastupitelstva a zhruba 120 korun posílají obecní zastupitelstva. To je korektní informace. Ale nestavte prosím ve svých vystoupeních dvě skupiny občanů proti sobě. Pomoc potřebuji ti i ti. Jaký je rozdíl mezi obcí, která má 2 900 obyvatel a 3 100 obyvatel? V našem poměru by byl rozdíl 200 tis. korun. Všichni to pochopí. Každý z těch občanů se pak může ptát svého starosty a svého zastupitele: Jak jste použili ty peníze? Opravili jste chodník, posekali jste třikrát trávu, spravili jste hasičskou zbrojnici? To jsou peníze, který si každý představí. A dá se to vyřešit opravdu jednoduše. Na to nepotřebujeme zákon, na to stačí vůle Poslanecké sněmovny a vůle vlády. A máme ten problém vyřešený. Bude to spravedlivé pro všechny. Samozřejmě to vlastně platí daňoví poplatníci. Žádné jiné peníze stát totiž nemá.
Takže na faktické poznámky tady mám čtyři poslance. Já vás tedy vyjmenuji rychle: Stanjura, Výborný, Kalousek, Kovářová. Takže půjdeme ty faktické, pan poslanec Stanjura, dvě minuty.
Opravdu věřím, že Andrej Babiš zná systém dotací. Souhlasím. Tesat do kamene dotace pro ty nejmenší. Včera vláda rozhodla, že se bude soudit, že taková ta malinkatá firma Agrofert nedostala, nedej bože, čtyři desetiny promile jejich ročních dotací. Pan premiér fakt nerozumí česky. Pak by jeho argument byl logický. Takže ten pan starosta by dostal 208 tisíc příští týden, o kterém jste mluvil. A vy mu je nechcete poslat. Panu premiérovi to je prostě zbytečné vysvětlovat. Ale držte se v praktické politice toho, že ti malí mají dostat. Představme si, jaká je jiná pozice České republiky pro příští programovací období? Takhle to totiž funguje.
Tak prosím o dodržování času. Prosím.
To jsem rád. Mně vadí to, jakým způsobem tady se ironicky obracíte na některé kolegy a kolegyně, a to i z jiných politických stran. To umíte skutečně naprosto geniálně. My se tady bavíme o kompenzačním bonusu, bavíme se o dopadu na rozpočty obcí, měst a krajů, a vy tady to odkloníte úplně někam jinam, k tomu, jak skvěle poskytujete dotace těm obcím, případně k rozpočtovému určení daní. Ale o tom opravdu tady ta debata, diskuze není. Dělá to nějakých - padalo to tady opakovaně - 15 miliard. My to zítra schválíme a jdeme od toho. Je to tak jednoduché. Samozřejmě se to vůbec nedotýká nějaké další dotační politiky. Tady se bavíme o kompenzaci za kompenzační bonus. Tak pojďte sem, řekněte to, jdeme od toho.
Prosím, máte dvě minuty.
Děkuji za slovo. Tak ne že by s vámi nebyla sranda, pane premiére. Já to pro jistotu zkusím ještě jednou. Rozpočet každé obce, jeho příjmy, se skládají ze dvou částí. Ta první část jsou její vlastní autonomní příjmy z místních poplatků, z jejich hospodaření a především ze sdílených daní. Ty sdílené daně jsou tři. DPH, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob. A to jsou jejich autonomní příjmy. Ale my zásadně protestujeme proti tomu, abyste sebral z té první části, z těch autonomních příjmů, z těch sdílených daní a udělal z toho dotační titul. Prostě nesahejte obcím na jejich autonomní příjmy! Co se týče dotační politiky, tam vždycky bude převis poptávky nad nabídkou. S tím nic neuděláme. Mluvíte o něčem jiném!
Prosím, vaše dvě minuty, máte slovo, paní poslankyně.
Vážený pane premiére, tak už jsme tady slyšeli - Už jsme tady mnohokrát slyšeli, že politiku dělat nechcete. Nechcete dělat politiku? No, my ano, protože politika je služba pro lidi. Říkáte, že je tady zbytečné hovořit. A omlouvám se teď kolegům, ale musím si tady přihřát polívčičku s těmi školami. Tak jsem tedy na to zvědavá, kolik na ty školy dáte. Dali jsme vám seznam, už žádný nemusíte shánět, kde byly školy a školky za 9 miliard, tak to můžete využít. Ovšem na letošní rok jste neschválili 300 milionů ani na školky, ani na školy, protože, jak tvrdili vaši kolegové z poslaneckého klubu a i vy sám, že by to zruinovalo rozpočet. Takže prosím pěkně, jak chcete teď dávat další peníze na školy? Pokud se rozhodnete, že tomu tak nebude a že ten rozpočet pro školy rádi zruinujete, a školky, tak já to jenom podpořím. Protože školy a školky, to není ani pro mě, ani pro vás, ale to je pro ty občany, pro jejich děti, pro rodiče, nemají kam dávat děti. Takže pane premiére, doufám, že tady budete na interpelacích, abychom si o tom tady spolu pošpitali veřejně, jak to s těmi školami a školkami bude.
A přečtu jenom pořadí, než pan předseda dorazí. Tak prosím, pane předsedo.
Dámy a pánové, já bych chtěl reagovat na vystoupení pana premiéra Babiše, a to v několika rovinách. Já jsem měl možnost se teď bavit s některými diplomaty, kteří jsou v České republice, kteří se koukají na ta velká čísla a říkají: Hele a vy to zvládáte docela dobře. No proč?
Proto bych ráda vyzvala vládu a především ministryni financí, aby dovolila obcím využít své připravené projekty, které jsou připravené se stavebním povolením, je možné hned spustit jejich realizaci, aby toto umožnila a jednoduchým způsobem kompenzovala onen výpadek všem obcím a městům, a to z toho důvodu, že investice v obcích, investice v krajích pomohou rozhýbat lokální ekonomiku.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové.
Tak děkuji. Já bych tady - nechci tady rozdmýchávat nějakou další debatu, ale jenom bych ráda, abyste to zasadili i do nějakých jiných kontextů. Já jenom bych vám chtěla ukázat. Toto je seznam projektů. A jenom pro pana poslance Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího, nejde o žádný nový dotační titul. To jsou připravené projekty se stavebním povolením, takzvaně v zásobníku projektů. My jsme oslovili všechny starosty a čekáme na tu reakci, na zpětnou. A jestli dovolíte, tak jenom pár reakcí těch starostů. "Děkuji vám všem za všechny náhradníky starosty, že se snažíte zajistit finance na projekty pro obce naší kategorie. Obec Hošťálková. Samozřejmě jsme připraveni, peníze na spolufinancování máme. Omlouvám se za pozdní reakci na vaši zprávu. Nicméně zájem o dotaci na obnovu křížků trvá. Rádi bychom opravili alespoň jeden z nich. Obec Kelčany." To znamená třikrát tolik, než by byl ten výpadek. Což je samozřejmě pochopitelná záležitost. Takže absolutně bych tady ráda podtrhla to, že nejde o nový dotační titul. My jdeme do zásobníku projektů v národních dotačních titulech, dokonce i v rámci Integrovaného regionálního operačního programu jako takového. A pokud by to bylo rozpočtové určení daní, tak to samozřejmě nejvíce dopadne ve prospěch velkých měst. Takže znovu je potřeba se na to podívat s určitou tou logikou, že bychom měli tedy pomáhat těm malým obcím.